Opravdu chci navrhnout nový bod, který by se jmenoval Svoboda slova v České republice. Na rozdíl od kolegy přede mnou, který tady řeší boj s dezinformacemi, já chci řešit naprosté právní vakuum zákazu názoru a vyjadřování v rámci internetu.
Děkuji. Prosím. Zopakuji následující postup.
Kdyby byl schválen, budeme hlasovat pevné zařazení. Zahájila jsem hlasování. Tento nový bod nebyl schválen. Čímž jsme se vypořádali podle mých poznámek se všemi hlasovatelnými návrhy na změnu pořadu schůze, za což vám děkuji. A můžeme tedy nyní pokročit podle aktuálního programu k prvnímu schválenému bodu dnešní schůze, a tím je bod Proto poprosím - a už se pan ministr financí přiblížil ke stolku zpravodajů.
Kolegyně, kolegové, jsme ve třetím čtení. Já jsem ten zákon poměrně podrobně popsal v prvním a druhém čtení. Rozšiřujeme účel poskytnutí daru. Poprvé tam máme i možnost odpočítat dar na zvýšení obranného úsilí Ukrajiny a rozšiřujeme tu novelu i pro daňové rezidenty z Ukrajiny. Děkuji za pozornost a jménem vlády České republiky vás žádám, abyste v závěrečném hlasování podpořili přijetí této novely.
Prosím, můžete, paní předsedkyně.
Nebudu mluvit dlouho. Chci říct, že to, co tady bylo řečeno panem ministrem, je pravda. Byla tehdy výsledkem dohody mezi tehdejší opozicí a vládní koalicí a tehdejší vládní koalice ji podpořila. Vystoupil tam i zástupce Komory daňových poradců. Budeme jako hnutí ANO hlasovat aktivně pro a jsem ráda, že se v této činnosti tímto směrem pokračuje, protože je to skutečně důležité.
Nyní se hlásí z místa v obecné rozpravě pan poslanec Bauer. Prosím, máte slovo.
Když jsme v minulém volebním období připravovali tuto novelu, tak se přiznám, že jsem si osobně nebyl úplně jistý, jakým způsobem zafunguje. A já doufám, že i tato novela bude napříč politickým spektrem následně za malou chvíli schválena.
Pan ministr ne, pan zpravodaj také ne. To je tedy návrh usnesení k hlasování. Ještě zkonstatuji, že s náhradní kartou číslo 23 bude hlasovat pan poslanec Michal Kučera. Kdo je pro přednesený návrh usnesení, souhlas s vládním návrhem zákona? Tímto děkuji panu ministrovi.
Protože k ničemu nedojdete, všichni se tam pohádáte a stejně výsledek je nula. Takže pokud chcete pracovní skupinu, jdeme do ní. A víte proč, pane poslanče, prostřednictvím pana předsedajícího?
Děkuji za slovo a hezký den všem. Takže vůbec nedochází k tomu, že bychom někomu znemožňovali přimíchávat biopaliva první generace.
Vyvolalo to opět další faktické poznámky.
Je možné - já to nezpochybňuji - že na webu Peníze. Jsem přesvědčen, že to není pravda.
Další přihlášenou, kterou prosím, aby přišla k pultíku, je paní poslankyně Peštová.
Jsem ráda, že to tady zaznělo a že to zaznělo přímo od paní ministryně. Takže už byste se s tím měli srovnat, protože už i vaše paní ministryně to říká, že se nic nestane. Je to pouze populistické gesto, které vám nevyšlo.
Pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Nesníží se, je to naprostý nesmysl. Skutečně nijak to nepomůže našim občanům. Děkuji za pozornost.
Máte slovo, pane poslanče.
Děkuji, pane předsedající.
Já bych tady očekával, že právě z této strany, to znamená bývalých činovníků Ministerstva životního prostředí, tady bude jednoznačná podpora pro odchod od biosložky první generace, a přitom je to opačně.
Děkuji. S další faktickou je přihlášená paní poslankyně Peštová.
Tak já začnu od pana poslance Kučery, ten byl poslední, prostřednictvím pana předsedajícího. Za prvé jsem nikdy nepracovala v Agrofertu ani v holdingu Agrofert. Tím jste mě fakt zvedl ze židle. Za druhé, my tady neříkáme nic o tom, že se nemá přimíchávat nebo má přimíchávat. My říkáme pouze to, nebo já aspoň říkám to, že to je populistické, populistické! Takže pro spotřebitele se nezmění vůbec nic. Ale to vy neuděláte, protože víte, že to je transpozice směrnice. To mně vadí. No, vidím, ani jedna ruka.
Děkuji, paní poslankyně. Máme zde pět dalších faktických poznámek.
Já bych chtěl zareagovat na slova předsedy zemědělského výboru, pana Kučery. Pravda je ta, že skutečně zákon o biopalivech se tady řeší skutečně dlouho. Děkuji za pozornost.
Děkuji. U mě odešel pan kolega Bendl.
Spíš je to věc, kterou cítím jako důležitou, aby zazněla, byla zaznamenána, a počkejme si na praxi. Ale jak už jsem řekl několikrát ve svém vystoupení, není to věc, která by byla důvodem k nějakému vracení zákona, k projednání nebo k jeho zbytečnému blokování.
Já děkuji. Konstatuji, že jsme v obecné rozpravě zákona o silniční dopravě ve druhém čtení. Další, kdo se hlásí do obecné rozpravy, je pan ministr dopravy pan Martin Kupka. Pane ministře, máte slovo.
Já si dovolím jenom doplnění a podtržení některých faktů. Nejde o úpravu kontroly všech aspektů pracovní doby. Navíc ta kontrola bude omezena opravdu jen na kontrolu údajů z tachografu a už v současné právní úpravě je stanovena odpovědnost jak pro řidiče, tak pro samotného dopravce. Stejně tak dochází ke zrušení povinnosti podnikatelů v silniční dopravě provádět opravy velkých vozidel na plochách k tomu určených a uchovávat doklad o provádění údržby mimo vlastní prostory po dobu dvou let, což samozřejmě znamená další zbytečné papírování. Navíc ta úprava to zbytečné papírování ruší. A konečně jedna z těch dílčích úprav, která vychází ze současné praxe. Dochází k odstranění duplicitního posuzování bezúhonnosti u podnikatelů v silniční dopravě a odpovědných zástupců zároveň živnostenskými úřady a dopravními úřady v tomto směru. To znamená také jistou úlevu.
Děkuji panu ministrovi dopravy. Další, kde jsem avizovala přihlášku z místa, a hlásí se pan poslanec Karel Sládeček. Takže v tuto chvíli, pane poslanče, máte slovo, byť vidím faktickou, ale už byl pan Sládeček přihlášen.
Vážená paní předsedající, děkuji za slovo.
Tak teď mohu - faktickou poznámkou je tady přihlášen pan poslanec Jan Bureš. Nehlásí se s faktickou poznámkou? Dobře. V tuto chvíli se zeptám, jestli se někdo další hlásí do obecné rozpravy? Vidím, z místa pan poslanec Martin Kolovratník.
Chci panu ministrovi moc poděkovat za tu reakci. To si myslím, že je hrozně moc dobře, tak za to vysvětlení děkuju.
Neeviduji žádnou další přihlášku do obecné rozpravy. Zeptám se ještě v tuto chvíli, jestli se někdo nehlásí z místa? Rozhlížím se po sále, nikoho nevidím, takže v tuto chvíli končím obecnou rozpravu. Zeptám se, jestli má zájem o závěrečné slovo pan ministr dopravy?
Čemu trošku nerozumím a včera jsem se nad tím pozastavovala i na tiskové konferenci, tak vám to tady otevřeně zopakuju, proč to tak dlouho trvalo? Ale dobře, je to tady. Ale už jsme na nějakých 5 miliardách. Co se týče zrušení povinného přidávání biopaliv, to nechám na své kolegyni Berenice Peštové, ty detaily technické. Já asi tuším, proč to tak je, nechám tu debatu proběhnout svou kolegyní, ale úplně tomu nerozumím. Proč ta možnost tam je? Proč se to prostě dělá touto formou přílepku? Takže to by byl můj další dotaz. S odložením účinnosti povinnosti provozovat vybrané spalovací stacionární zdroje nemáme žádný problém a podpoříme to. Znovu říkám, jsou to kosmetické změny, nijak zásadně nepomohou, přesto všechno je hnutí ANO podpoří a podpoří je v prvním čtení.
Děkuji, paní předsedkyně, a další přihlášená do diskuse je paní poslankyně Peštová.
Děkuji za slovo. Gestorem této směrnice je Ministerstvo průmyslu. Gestorem této směrnice je Ministerstvo životního prostředí. Tohoto cíle lze dosáhnout biopalivy a obnovitelnou elektřinou spotřebovanou v silniční a železniční dopravě, přičemž se předpokládá, že většina cíle bude splněna právě biopalivy. Čeští zemědělci potřebují dlouhodobou jistotu při plánování osevních postupů.
Vyžaduje to nějaké zvýšené náklady, ale relativně malé, a zase existuje spousta statistik a ekonomických hodnocení, že taková věc, ty náklady, které stát vydá, říkám, v celkovém rozpočtu SFDI jsou opravdu marginální a na snížení těch externalit a dopadů se nám to velmi, velmi násobně vrátí. Takže jednoznačně z naší strany podpora a není potřeba k tomu povídat víc. Slovo zkratka EET je pro vás z vládní koalice rudým hadrem a tím, co nechcete, čemu bráníte a budete bránit. Víme, že to bude přijato velmi krátce. Pro vaši představu, dopravci projeli v březnu po zpoplatněných komunikacích mýtné za celkem 1 miliardu 353 milionů korun. A jenom ty samotné transakce, absolutní počet transakcí za březen, bylo 98 milionů korun. Tak si představte, jak ohromná čísla to jsou. A poslední věta, ať to má strukturu, to, co jsem chtěl povědět. Zkrátka nebudou muset mít těch zařízení a té administrativy tolik. Takže za nás, za opoziční stranu, tady u toho zákona jednoznačně podpora.
Také děkuji. Připomínám, že jsme v obecné rozpravě. Nyní avizuji přihlášení z místa, kdy se hlásí pan poslanec Karel Sládeček. Pane poslanče, prosím, přijďte k řečnickému pultu. Máte slovo.
Vážená paní předsedající, děkuji za slovo.
Zeptám se, zda se někdo další hlásí do obecné rozpravy? Zeptám se, jestli je zájem o závěrečná slova? Ze strany pana ministra dopravy není, ze strany paní zpravodajky také ne. Nyní bych si dovolila zahájit podrobnou rozpravu. Neavizuji žádnou přihlášku, přesto se zeptám, jestli se někdo do podrobné rozpravy nehlásí z místa? Rozhlížím se, nikoho nevidím, takže v tuto chvíli končím podrobnou rozpravu. Ale musím se zeptat, jestli je zájem o závěrečné slovo ze strany pana ministra dopravy? Není, ze strany zpravodajky hospodářského výboru? Takže v tuto chvíli končím druhé čtení tohoto návrhu. Poděkuji panu ministrovi dopravy a paní zpravodajce. A nyní máme na pořadu schůze bod číslo Nyní bych chtěla upozornit, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Pane ministře, máte slovo.
Tento návrh zákona je další z reakcí vlády na zvyšující se ceny pohonných hmot, které rostou zejména v důsledku ruské agrese na Ukrajinu. Tento návrh zákona uvnitř obsahuje tři změny zákonů. Já jsem předkladatel a jsem pověřen vládou. Z mého rezortu jsou vlastně navrženy dvě změny zákonů a třetí je z rezortu životního prostředí. Tady vlastně navrhujeme dvě opatření.
doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky projednat a schválit sněmovní tisk 58 ve znění schválených pozměňovacích návrhů."
Požádám pana poslance, aby přišel k řečnickému pultu.
Dobrý den, děkuji za slovo. Uvidíme je třeba za půl roku, třeba za rok. Existují také různé výklady. Někde mají zákoník práce tak, jak jsme na něj zvyklí u nás, v České republice, jinde mají jenom třeba kolektivní vyjednávání, jinde tak, jak to znáte tady z České republiky, je to kombinace obojího. Ale půjdu rychle dál.
Další s faktickou je přihlášena paní předsedkyně Schillerová a další se může připravit paní poslankyně Balaštíková.
Znova připomínám: hnutí ANO, poslanecký klub hnutí ANO, podpoří tuto novelu. Prosím, nezapomínejme na to. A hnutí ANO nebude, jak jsem řekla v úvodu své řeči, ani vetovat schválení v prvním čtení. Takto to podtrhuji a to je zásadní. A to, že se tady mí kolegové ptají na odborné věci, snad není nic proti ničemu. Já děkuji panu ministrovi za to, že mi odpověděl. Snažila jsem se mluvit skutečně s obrovským nasazením hlasem pohádkového vlka, proto nechápu trošku takovou jaksi vzrušenější odpověď v tom duchu, že mám sledovat tiskové konference vlády. Fakt je nesleduji pravidelně, omlouvám se, ani nesedím na tripartitě, tak jsem to nemohla vědět. Takže vám děkuji i za to. Co se týče toho zrychleného odpisování, tak vám nabízím podporu, udělejte to na dva roky, tak jako to udělala naše vláda. Tehdy jste nás podpořili, my vám tu podporu vrátíme ne jako reciprocitu, ale jako důkaz toho, že to dává smysl a pomůže to podnikatelům. A ještě bych vás poprosila - určitě budete reagovat, já teď na chvilku budu muset odejít do televize, ale vrátím se. Děkuji.
Děkuji a poprosím paní poslankyni Peštovou s další faktickou poznámkou, následovat bude pan poslanec Michálek a poté pan poslanec Brabec.
Tak já bych ještě chtěla zareagovat na tu řepku. A tím, že neosela, tak s největší pravděpodobností - to už víme - nebude slunečnice. Všichni už jste určitě zaregistrovali, jak šel olej nahoru, tudíž nebude ani slunečnicový olej. A co si budeme povídat - bude chybět a víme to. Já to chci říct znova a opět, mně vadí jedna věc, mně vadí ten populistický váš postoj. A řekněte to těm lidem.
Děkuji za slovo. Já jsem chtěl ocenit to, co řekla paní předsedkyně Schillerová, že se k tomu tisku hlásí. Pojďme to tedy dokončit, to projednávání dneska. Chápu, že se k tomu chtějí všichni vyjádřit, ideálně mnohokrát, ale myslím si, že by bylo dobré, abychom to dneska dopracovali. Není to žádná obžaloba Agrofertu, není potřeba se tady proti tomu hájit, o tom si rozhodne veřejnost. My jsme tento návrh připravovali a předložili v minulém volebním období a jsem velmi rád, že se podařilo ho teď dostat na program, protože tehdy se to dva roky odkládalo, tehdy to možné nebylo, tehdy nás hnutí ANO nepodpořilo v tom, abychom to změnili, takže je skvělé, že se ta situace změnila. Můžeme klidně uspořádat nějaký vědecký seminář, na kterém si to vyjasníme. Pokud máte věrohodné studie, že to skutečně pomáhá v celém životním cyklu snižovat uhlíkovou stopu, pojďme to klidně probrat na nějakém odborném semináři, ale asi to není potřeba probírat zde na plénu Poslanecké sněmovny. Máme tady situaci, která je výjimečná, byť i v minulosti byly tady takovéto podobné cenové šoky, ale stále si myslím, že v dlouhodobém horizontu to pomůže spotřebitelům, že budou platit nižší ceny, než jaké by platili ceny, kdyby tato záležitost v zákoně zůstávala. Kdyby to bylo pro lidi výhodnější, a samozřejmě v této situaci, když jsou zrovna teď extrémně vysoké ceny, to může být do nějaké míry výhodnější, tak by to ti lidé dělali dobrovolně. Nechme lidi dělat dobrovolně, nechme trh fungovat tak, jak má fungovat, svobodné trhy, a není potřeba zákonem nařizovat takováto opatření. Je to umělé pokřivení trhu a já věřím, že najdeme mnohem efektivnější opatření pro snižování uhlíkové stopy, a že když bude v České republice méně řepky než kvůli tomuto tržnímu pokřivení, tak se konečně přestane plýtvat půdou a máme pro ni lepší využití.
Jaké pokřivení trhu tady máte na mysli? Co to je pokřivení trhu? Čím je ten trh pokřiven? Tím, že tady je nějaká povinnost, která je daná? Ale to se zatím bavíme ještě virtuálně, to je nějaká budoucnost. Takže mi řekněte čím?
Nemusíme se přesvědčovat, jestli to někdo dělat bude, nebo nebude a jestli je to likvidační nebo likvidační není.
Budu velmi stručný. Tento návrh, tento tisk nám vláda předložila, naší Sněmovně, 13. dubna tohoto roku. Jak řekl pan ministr, obsahuje celkem tři novely zákonů a celkem pět konkrétních opatření. Tato konkrétní opatření velmi pregnantně popsal pan ministr, takže já už nemusím k tomu nic dodávat a tím končím svoji zpravodajskou zprávu.
Tímto otevírám obecnou rozpravu.